Mám tu informaci asi dvě hodiny starou, takže určitě omluvíte to, že moje vystoupení bude stručné, možná i trochu povrchní, ale myslím si, že teď, v tuto chvíli, to určitě nebude na závadu. Tak jako u jiných zákonů bude tento návrh, předpokládám, diskutován hlavně odborně na výborech. Teď nechci předjímat, jestli někdo z vás nebo z kolegů ze zemědělského výboru bude chtít také to projednávat u vás. Já jako zpravodaj to určitě navrhovat nebudu. Budu počítat s tím, že tedy hospodářský výbor je tím garančním. Sami znáte praxi, tu složitost. My jsme často kritizováni za to, že těch zákonů je ohromné množství. Koneckonců platí i okřídlené přísloví: Neznalost neomlouvá. Neznalost zákona neomlouvá. Vláda k tomuto návrhu zaujala neutrální stanovisko. A já, když jsem se rychle seznámil s obsahem toho stanoviska, promiňte mi ten výraz, tak trochu tam cítím takovou tu obavu, aby to nebyla cesta do pekel dlážděná dobrými úmysly. Abych byl korektní, budu citovat právě to, co bylo řečeno, nebo jak bylo zdůvodněno to neutrální stanovisko vlády. Vláda řekla, že jedním ze základních principů právního státu je rovnost všech před zákonem. A ona vidí, nebo je tam viděno jisté riziko toho, že tady ta předložená novela neodůvodněně zvýhodňuje vybranou skupinu, jednu skupinu adresátů právních norem před těmi ostatními. Konkrétně tedy podnikatele před jinými řadovými občany, kteří podnikateli nejsou, a takový servis už by jim poskytnut nebyl. A ten návrh, jak je teď formulován, říká, že tady tu autoritu, tady tu možnost by měla i Hospodářská komora. Možná volně by to šlo přirovnat, jako když my tu dáme poslanecký návrh zákona a vláda tedy má povinnost do měsíce na něj nějak reagovat. Abych ctil roli zpravodaje, nebudu komentovat. Nebudu zatím říkat své hodnocení.
Otvírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Martin Plíšek. Prosím, pane poslanče.
Jak už tady bylo řečeno, návrh podepsala různorodá skupina poslanců napříč politickým spektrem. Z mého pohledu vláda v současném volebním období bohužel zatěžuje neúměrně zejména malé a střední podnikatele. Navaluje na ně nesmyslné nové a nové povinnosti. Někdo údajně spočítal, že máme zhruba 15 tisíc platných právních předpisů. Velká část z nich dopadá na podnikatele. Stanovuje různé jejich povinnosti. Bohužel toto už tady mělo být. Měl to samozřejmě nabídnout stát jako svoji službu. Já chci kvitovat, že se této věci ujala Hospodářská komora České republiky a že nabídla, že připraví přehled právních předpisů, které se týkají podnikatelů. A co je důležité, s každým novým právním předpisem, který se týká podnikatelů a podnikatelského prostředí, bude muset být přílohou tohoto zákona přesný přehled norem, které se podnikatelů budou týkat. To znamená, tady je to výrazná služba pro podnikatele. Takže se na to podíváme v rámci projednávání ve druhém čtení. Také doufám, že stihneme tento zákon projednat ještě v tomto volebním období.
Děkuji panu poslanci Plíškovi.
Milé kolegyně, milí kolegové, já jenom chci upozornit ve své faktické poznámce na to, co tady pan zpravodaj velmi výstižně podtrhl. Přenášíme vlastně de facto pravomoc touto normou, nebo bychom ji mohli minimálně částečně přenést k vydávání prováděcích předpisů velmi významných pro podnikatelskou veřejnost na orgán, který by se tak v tomto ohledu stal svým způsobem monopolním. Myslím si, že právě proto by nebylo vhodné, abychom zkrátili jakkoliv lhůty pro projednání ve výborech.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, já nemám nic proti tomu, aby vznikl tento zákon, jenom bych chtěl upozornit na to, že digitalizovat legislativní špagety je beznadějné. A myslím si, že pokud se bude tento návrh projednávat ve výborech, tak by se měl projednat především tak, aby se identifikovaly zákony, které podnikatele omezují, které jsou zbytečné. Nevím, co se stane, když se zjistí, že by to mělo stát deset korun.
S přednostním právem do rozpravy pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Jednoznačně bych s nimi i souhlasil, pokud by zrovna tito dva mí předřečníci nebyli zástupci hnutí, která v tomto volebním období právě navalila na živnostníky, na podnikatele obrovskou administrativní zátěž. Ten skutečně potřebuje mít tu legislativu jednoduchou, srozumitelnou. To si skutečně mohou dovolit některé koncerny. Mělo jim ulehčit, mělo zjednodušit všem těm, kteří si podávají daňové přiznání, tak aby si mohli zabezpečovat veškerou agendu týkající se správy a platby daní, cel, sociálního a zdravotního pojištění. No tak toto je jeden z konkrétních návrhů, který pan ministr Andrej Babiš zrušil bez jakékoliv náhrady.
Nebudu hovořit třeba za učitele, mají svou profesní komoru, za zdravotníky, ale i za řadové občany nikde nesdružené v žádných komorách, přesto tady přijímáme zákony, které se jich dotýkají. Přesto je necháváme ve volném prostoru bez nějaké elektronické komunikace, že by se tito občané mohli přihlásit vůči státu a zasílejte mi také každý den informace, když naběhne nějaká povinnost, ale já jsem pouze řadový občan, nejsem člen Hospodářské komory, Agrární komory. Taky bych rád věděl, která povinnost z kterého zákona mi přináleží, abych ji jako občan mohl splnit. Děkuji za pozornost.
S přednostním právem pan poslanec Zbyněk Stanjura.
Mám dva návrhy na zkrácení lhůty mezi prvním a druhým čtením, a to v délce na 20 dnů a na 30 dnů. Tady máme šanci, jak snížit významným způsobem mikropodnikům a malým podnikům náklady, které ony platí kvůli tomu, aby se zorientovaly v právním řádu. Musím říci, že pod tím návrhem zákona jsou podepsaní dva vicepremiéři této vlády. To je všechno z mé pozice.
Rozumím tomu návrhu na zkrácení lhůt. Blíží se konec volebního období.
Budeme tedy hlasovat pouze o zkrácení lhůty na 30 dnů. To byl zatím poslední přihlášený do obecné rozpravy. Pokud se již nikdo další nehlásí, tak končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova. Není zájem. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Má někdo jiný návrh na garanční výbor? Budeme tedy hlasovat o přikázání hospodářskému výboru jako garančnímu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh žádnému dalšímu výboru. Má někdo nějaký jiný návrh na další výbor? Není tomu tak. Končím prvé čtení tohoto návrhu zákona. Souhlasili jsme s návrhem na opakování druhého čtení tohoto návrhu zákona. Nyní se táži navrhovatele, pana premiéra, zda má zájem vystoupit v úvodu druhého čtení.
Děkuji.
Děkuji panu premiérovi. Nejprve pan zpravodaj výboru pro obranu, pan poslanec Václav Klučka.
Také nebudu dlouho zdržovat. Ta geneze je taková, jakou popsal pan premiér.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Já budu velmi stručný. Přihlašuji se k pozměňovacímu návrhu 5801 týkajícímu se zámku Štiřín. A pak si dovolím se přihlásit k pozměňovacímu návrhu 6035, který se vztahuje k zachování kontinuity k detašovanému pracovišti Archeologického ústavu, které je zřízeno v areálu Pražského hradu.
Nyní tedy paní poslankyně Jitka Chalánková, připraví se paní poslankyně Nina Nováková.
Dovolte, dámy a pánové, abych se přihlásila ke svým pozměňovacím návrhům, které jsem již odůvodnila v obecné rozpravě a které máte v systému pod těmito čísly.
Děkuji paní poslankyni Jitce Chalánkové. Připraví se paní poslankyně Jana Lorencová.
Děkuji za slovo.
A paní poslankyně Věra Kovářová, která je nyní na řadě. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji paní poslankyni Věře Kovářové. Nyní pan poslanec Jiří Junek. Připraví se pan poslanec Herbert Pavera.
Děkuji.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající.
Děkuji panu poslanci Herbertu Paverovi. Nyní pan poslanec Lukáš Pleticha. Toho také nevidím, takže také jeho přihláška propadá na konec rozpravy podrobné.
Děkuji za slovo. Pozměňovací návrhy jsem odůvodnil v obecné rozpravě. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Martinu Plíškovi.
Já se přihlašuji ke sněmovnímu dokumentu 6070, kde jsou uvedeny mé písemné pozměňovací návrhy, a tento sněmovní dokument obsahuje i stručné zdůvodnění.
Děkuji panu poslanci Antonínu Seďovi. Ten také není přítomen, tak já si ho poznamenám. Paní poslankyně Jana Lorencová taky s druhou přihláškou. Druhá přihláška paní poslankyně Chalánkové. A máme tedy paní poslankyni Janu Fischerovou, připraví se pan kolega Lukáš Pleticha. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Ano, děkuji.
Nyní pan poslanec Lukáš Pleticha ve své zdvojené přihlášce. Máte slovo, pane poslanče. Děkuji panu poslanci Lukáši Pletichovi. Vidím tady činnost kolegů, ale pokud tomu tak není, nemohu to déle prodlužovat. Nedá se nic dělat, podrobnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo. Návrh na zamítnutí bude hlasován samozřejmě na začátku třetího čtení. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji a končím tento bod číslo 3 dnešního jednacího dne. Ten vám byl řádně doručen a v tuto chvíli požádám pana kolegu Kaňkovského, aby tisk uvedl.
Návrh přijat nebyl. Pan poslanec Ondráček - pevné zařazení bodu 50, což je exekuční řád, a to ve dvou variantách. Tento návrh přijat nebyl. Pokud není zájem o kontrolu hlasování, budeme pokračovat. Ani tento návrh nebyl přijat. Já mám za to, že jsme hlasovali o všech návrzích, které byly předneseny k pořadu schůze, a nám zbývá poslední hlasování v této fázi a to je hlasování o pořadu schůze jako celku. Děkuji a předám řízení schůze.
Pan poslanec Holeček, prosím, uvolní místo panu poslanci Stanjurovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Já to čtu proto, abych dokumentoval poměrně výraznou shodu nad textem tohoto zákona. Je to iniciativa Hospodářské a Agrární komory. Dopředu avizuji, že budu navrhovat právě díky té velké shodě dva možné termíny na zkrácení lhůty mezi prvním a druhým čtením, a to na 20 dnů, a pokud by to neprošlo, tak případně na 30 dnů. Zároveň vzniká právo pro uživatele práva, zejména pro podnikatele, aby mohli v jednom informačním systému provozovaném Hospodářskou komorou České republiky získat komplexní přehled o tom, jaké povinnosti pro něj vyplývají ze všech vyhlašovaných právních předpisů. Když to přeložím, tento poměrně dlouhý odstavec, tak naší ambicí je získat dvě výhody.
Další můj návrh směřuje k rozdělení ochrany památek podle významnosti. Toto je zcela zásadní. Diferenciace péče odráží různorodost vlastnických vztahů v České republice včetně nedotknutelného vztahu vlastnického, tedy soukromého. Jak může dotčený orgán územní samosprávy vznést námitky, když se o této akci ani nedozví? To souvisí s tou předchozí připomínkou, kterou jsem tady říkal z hlediska dotčené městské části, dotčené samosprávy. Zase je to markantní zejména v hlavním městě Praze. A pro všechny kulturní památky i pro všechny budovy v památkovém území má památkový ústav obsáhlou dokumentaci zachycující historický vývoj daného objektu od středověku. Není tedy důvodu, aby nebyl schopen vydat své stanovisko bezprostředně. Jde pak o přímé poškození zájmu soukromého sektoru, které je vymahatelné, tedy cestou občanského práva. I přes vědomí toho, že vandalismus lze stáhnout pod některá ustanovení zákona, považuji za účelné tuto činnost explicitně v zákoně vymezit vzhledem k vážnosti a vysokému stupni poškození památkového fondu například v centru Prahy. A pak je konečně poslední můj pozměňovací návrh. Návrhy jsem vložil do systému.
Budeme pokračovat. Nyní pan kolega Antonín Seďa. Pane poslanče, máte slovo.
Pokusil jsem se ve svém poněkud komplexním pozměňovacím návrhu, který obsahuje celkem 23 novelizovaných témat, vyřešit základní problém, a to je zavedení urbanismu do památkového zákona tak, aby se chránilo město či památkové rezervace jako celek. Je nutno si uvědomit, že památka může být znehodnocena nevhodnou zástavbou v jejím okolí. Každé město je životním prostředím společnosti. Vždyť architektonické dědictví patří mezi nemovité památky a vytváří životní prostředí společnosti. Z výše uvedeného vás chci dopředu požádat o podporu mých pozměňovacích návrhů, ke kterým se přihlásím v podrobné rozpravě. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Antonínu Seďovi za jeho vystoupení.
Dobrý den, vážené dámy a pánové, vážený pane předsedo, vážení členové vlády. Jde o problematiku práv a povinností fyzických a právnických osob souvisejících s držením, nakládáním, skladováním, zabezpečováním, obchodování, evidencí látek, které by mohly být použity jako biologické či jinak podobné zbraně. Cílem novely je aktualizovat současné znění zákona. Aktualizace zákona je založena na zkušenostech získaných s jeho praktickou aplikací při výkonu kontroly a na postupu mezinárodních jednání probíhajících na základě Úmluvy o zákazu biologických zbraní a na požadavcích kladených na zabezpečení chemických, biologických, radiologických a nukleárních látek a materiálů. Navrhované znění zákona jasněji vymezuje pojmový aparát a zvyšuje formulační a legislativní úroveň řady ustanovení zákona. Novela zároveň zjednodušuje nakládání s vakcínami a diagnostickými sadami obsahujícími vysoce rizikové biologické látky, odborně se používá slovo agens.
Pane zpravodaji, já se omlouvám.
Zákon se týká velmi úzkého okruhu subjektů, ať státních, nebo privátních. Orgánem dohledu je Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Oblast, které se zákon dotýká, je mezioborová. Týká se zdravotnictví. Týká se laboratoří pro potravinářský průmysl a dohled nad ním. Subjekty, kterých se bude nová norma dotýkat, jsou s jejím projednáváním srozuměny. Garančním a jediným výborem k projednání byl určen hospodářský výbor. Ten návrh zákona projednal na své 51. schůzi dne 19. dubna a přijal usnesení, kdy doporučuje Poslanecké sněmovně projednat a schválit sněmovní tisk ve znění dle předloženého vládního návrhu zákona; pověřil předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny.
Já vám děkuji, pane zpravodaji. Ptám se, zda má někdo zájem vystoupit z místa. Končím obecnou rozpravu. Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova. Nikoho nevidím. Znova se táži na zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. Tím pádem konstatuji, že jsme vyčerpali tento bod. Já končím druhé čtení tohoto návrhu a všem vám děkuji.
Znamená to tedy ještě před zákon o civilním letectví ve třetím čtení.
Ten středeční návrh na 24. je první bod po bloku třetích čtení - zbraně.
Děkuji.
Hezké odpoledne.
Ano vyřadit.
Druhou variantou by byl pátek 26. května jako první bod po třetích čteních a již navržených pevně zařazených bodech. Já jsem skutečně mnohokrát již žádal vás, vážené kolegyně a kolegové, o pevné zařazení tohoto bodu. Pouze opakuji, že projednání tohoto návrhu ve výborech již bylo ukončeno v červnu minulého roku. Věřím také, že projednání tohoto tisku ve druhém čtení nebude vyžadovat až tolik času.
Děkuji.
Jen pro osvěžení, kolegové. Ta už se tím asi zabývat nebude. Tak potom řekněme, že tyto zprávy, a já se domnívám, že jsou to zprávy podstatné, bychom měli znát, jaké jsou situace, jaké jsou dopady.
Zákon vytváří klamné očekávání a naděje tím, že o dotaci může nově požádat nejen vlastník kulturní památky, ale i vlastník stavby na památkovém území, která není prohlášena za kulturní památku. To zmnohonásobí počet vlastníků, kteří mohou žádat, avšak finanční prostředky se nezvětší. Za situace, kdy jsou stovky památek vážně poškozené, je to spíše politické gesto. Není jistě obecně špatné.